A nyní prosím pane poslance Jelínka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci nepoužívání státního znaku na dresech naší reprezentace.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády - moc jich tady není. Vážený pane ministře, v minulém volebním období se na základě interpelace v parlamentu pokusila paní ministryně školství zvrátit praxi nepoužívání státního znaku na dresech našich reprezentantů. Bohužel paní ministryně svůj mandát nedokončila a sportovní asociace nadále pokračují v praxi používání loga místo státního znaku. Moje otázka zní: Bude ministerstvo i nadále tolerovat nedodržování zákona?
Ale ten stav, který je na ministerstvu, popsala velmi pozitivně. Napsala mi fakt všechny věci. Takže o tom stavu je informována. A dovolte mi tedy, abych dal další otázky, které mám na paní ministryni Janu Maláčovou. Jaké má ministerstvo záruky, že nedojde ke stejné situaci jako v letech 2017 a 2018, kdy bylo spuštění systémů na poslední chvíli odloženo? Jaká jsou aktuální rizika a jaká opatření ministerstvo přijalo nebo plánuje k jejich eliminaci? Existuje schválená verze technického popisu zadání pro nasazení informačního systému, tzv. blueprint, vymezující přesně rozsah systému a jeho funkci? Pokud ano, je v souladu s projektovým harmonogramem a jsou všechny jeho kroky plněny v termínu? Další podotázka: Jaké kroky bude ministerstvo podnikat vůči dodavateli, který se dopustil pochybení, až bude na základě prováděného prověření zřejmé, které z protichůdných tvrzení dodavatelů je chybné? Pokud ne, jak bude ministerstvo zajišťovat prodloužení provozu stávajícího systému? Žádáme o poskytnutí detailního harmonogramu, ze kterého bude zřejmé, že lze realisticky předpokládat, že nedojde k ohrožení kontinuity provozu systému pro výplatu nepojistných dávek. Po tomto vyjádření, vzhledem k tomu, že tady paní ministryně není a nemůže reagovat, navrhuji přerušení bodu. Děkuji vám.
Zaznamenal jsem procedurální návrh.
Bohužel tady není nejenom paní ministryně, na kterou se odvolával pan místopředseda Filip, ale není tady žádný z ministrů. Takže pane předsedo, myslím si, že nemůžeme dál pokračovat v našem plodném jednání.
Jsem si toho vědom, že tady zbyl jenom batoh po panu ministrovi , který tu teď seděl, a taška . Na pět. Zkusíme zajistit člena vlády. Nebo jestli je tedy možné... Návrh byl přijat.
Vážený pane ministře, děkuji vám tímto za odpověď na mou interpelaci ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Zároveň musím podotknout, že si vážím, jak s touto interpelací vaše ministerstvo naložilo, a poděkovat za to, jakou pozornost jste odpovědi věnoval. Vaše odpovědi, ač byly obsahově vyčerpávající a velmi dobře formulované, ale úplně nereflektovaly samotný předmět, na který jsem se vás tázal. Musím proto bohužel konstatovat, že je považuji za nedostatečné, a to bylo důvodem pro zařazení na pořad schůze Sněmovny. Musím říct, že je považuji za příliš nekonkrétní, protože dostatečně nevyjasňují sportovní politiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož čele stojíte. Ve své interpelaci jsem se vás tázal, jaké kroky MŠMT pod vaším vedením podniklo na podporu sportu, pohybové gramotnosti ve školním systému a obecně lepší fyzické zdatnosti obyvatel, a za druhé, jaké priority má MŠMT stanoveny v oblasti podpory sportu a zprůhlednění jeho financování pro zbytek funkčního období této Sněmovny a této vlády. Jistě se shodneme, jak ve své odpovědi uvádíte, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného, či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života velké části obyvatel naší republiky. Cituji: "I sport může být plnohodnotnou veřejnou službou." Souhlasím také s dalšími pasážemi, že slabinou sportu je jeho nedostatečné institucionální zastoupení, že nedostatek pohybových aktivit bude čím dál větším problémem zároveň se stárnutím populace, a v neposlední řadě, že sportovní oblast trpí nedostatkem financí a špatně nastavenými rozpočty.
Paní ministryně je přítomna, takže bude reagovat.
Vy jste se ptal na to, že jsem tuto záležitost zdědila. A jak se tak ti ministři střídají, tak jsem skutečně věc zdědila. Nicméně všechny tyto zděděné legislativní návrhy jsem přezkoumala, sedli jsme si k tomu se svým legislativním odborem a v podstatě jsem je adoptovala a zjistila jsem, že je dobré zachovat kontinuitu. Takže pokračuji v tomto snažení. K vašemu dotazu týkajícímu se počtu členů správních rad akciových společností si dovoluji odkázat na naše poslední dostupná data z března letošního roku, která jsme vám zaslali v reakci na vaši ústní interpelaci z 27. schůze Poslanecké sněmovny, tuším 7. března tohoto roku. V té době bylo ve veřejném rejstříku zapsáno 6 328 monistických akciových společností. Z výše uvedeného vyplývá, že jednočlenné správní rady jsou u monistických akciových společností jednoznačně nejčastější. Toto číslo reprezentuje případy, v nichž by mohla být možnost jednočlenné správní rady i do budoucna zachována. Zároveň mi dovolte, abych v návaznosti na vaše vystoupení v rámci prvého i druhého čtení při projednávání novely zákona o obchodních korporacích krátce zopakovala důvody, proč po nás zmíněná data požadujete. Ve svém vystoupení jste akcentoval požadavek na možnost provozovat podnikatelskou činnost pod hlavičkou akciové společnosti s co nejnižšími náklady. Tomuto požadavku má dle vašeho názoru vyhovovat stávající nastavení, podle něhož se judikatorně připouští možnost jednočlenné správní rady. Chtěla bych zmínit, že jakkoli na tuto problematiku panují různé názory, přiklonili jsme se při přípravě návrhu zákona k většinovému názoru, který vyplynul z činnosti naší odborné pracovní komise, v níž byli zastoupeni krom význačných odborníků na korporační právo také zástupci Nejvyššího soudu. Je třeba také podotknout, že akciová společnost je ze své podstaty určena k akumulaci většího množství kapitálu a provozování většího podniku. Předpokládá se určitá cirkulace akcionářské struktury. Bez významu nejsou ani historické souvislosti. Tyto jsme rovněž zohlednili. Nevyžaduje se, aby byli všichni její členové výkonnými činovníky, kteří budou vykonávat obchodní vedení na každodenní bázi.
Děkuji za slovo. To znamená, chtěl jsem znát vaše osobní stanovisko k této věci a děkuji za to, že to bylo vypořádáno. Je pravdou, že v rámci doktríny se prostě vedou nějaké odborné debaty, řekněme, o využití těch jednotlivých druhů kapitálových společností. K tomu se nedá nic dodat. Je tu náš pozměňovací návrh, který se tohoto týká.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tato interpelace bude již mnohem méně emotivní než ta předchozí.
Děkuji. A prosím paní ministryni o odpověď.
Nejenom že se hned dostanu k odpovědi na to, kolik vlastně plánujeme do toho rozpočtu, ale skutečně velmi ráda bych otevřela debatu, aby se horská služba stala základní složkou integrovaného záchranného systému. Oni jsou první u toho zraněného a potřebují stejnou právní ochranu, jako mají legitimní záchranáři. Takže předpokládám, že toto bude naplněno.
Divili byste se, jak některé svazy nemají vůbec propracovaný systém práce s mládeží, jak o tomto nepřemýšlejí. A ten, a to se asi shodneme, kdo má určovat, kdo je talent na ten konkrétní sport, není úředník Ministerstva školství nebo Národní sportovní agentury, ale přece ten svaz. Ten zná specifika svého sportu a měl by se v něm vzdělávat. Stát podporuje tyto aktivity právě tím, že dává prostředky na trenéry, na to, aby se mohli metodicky vzdělávat. Je to jako ve vědě, když máte laboratoře a nemáte vědce. Takže jak jsem teď řekl, navýšili jsme podporu trenérů.
Souhlasím s vámi, že nemůžete mít recept na všechna řešení problémů a že bez krajů, obcí a jejich pomoci se vlastně nehneme. Tady k tomu nedošlo.
Pokud... pan ministr Plaga chce ještě doplnit svou odpověď, prosím, pane ministře, máte slovo.
Ale souhlasím s vámi v tom, že nejsem nadšen, že po přesměrování loterijních peněz do obecních rozpočtů ne všechny obce zahrnuly sport do těch aktivit, které z těchto peněz podporují. To je ten výpadek, o kterém já jsem mluvil, a vnímám to jako velký problém. Na tom se shodneme. Ale ten nástroj ministerstvo - ne že by to nechtělo udělat, ale v rukou ho prostě nemá a nemělo.
Nenavrhl žádné usnesení. Tak ještě prosím, máme ještě jednu přihlášku k této interpelaci.
Děkuji za slovo. Pane ministře, ve svém projevu jste zmínil Můj klub a to, že i v současné výzvě přes 300 klubů bylo vyřazeno z této výzvy na základě formálního pochybení. Můj dotaz je tedy jednoduchý: Jak je ministerstvo vstřícné vůči těmto klubům? Proč nedovolilo toto formální pochybení opravit, dodat onu informaci, proč je rovnou vyřadilo z programu Můj klub?
Vychází ze zásad vlády o financování neziskových organizací a je podmínkou vypořádání se státním rozpočtem. A není to formální pochybení, že by chyběla tabulka, která by se dala dodat kdykoli v průběhu toho rozpočtového roku, protože to má závazný termín vypořádání se státním rozpočtem. Jak už jsem řekl, ta situace mě netěší. Ministerstvo v posledních dvou letech opakovaně na Radě vlády pro neziskové organizace chtělo změnu těchto zásad, aby to nebyla tak tvrdá podmínka, jako je, a my nemuseli mít takto striktně propsáno do toho dotačního programu. Tohle já vnímám jako ne hudbu budoucnosti, ale jako reálné řešení, které odstraní administrativní náročnost, a bude to prostě platba na hlavu registrovaného sportovce.
Podle podobné logiky by se nemusely velkým státním znakem nadále označovat ani hranice České republiky, protože v písmenu c) uvedeného zákona je použita shodná formulace, a pokud ji nedodržují sportovní asociace, tak proč by ji měli dodržovat ostatní? Sportovci jsou vzorem naší mládeže.
A prosím pana poslance Kupku, který mi ovšem dával vědět, že nebude přítomen. Prosím.
Jako poslankyně, ale i předsedkyně Asociace krajů a i za všechny poskytovatele sociálních služeb se ptám, v jaké fázi je příprava tohoto materiálu, jaké jsou parametry novelizované vyhlášky a především odkdy vstoupí tato vyhláška v platnost a účinnost.
Také děkuji. Děkuji za dodržení času. Nyní prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci daňového řádu. Prosím.
Děkuji, pane předsedající.
Rozumím. Nyní tedy prosím pana poslance Janulíka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci sociálních dávek. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemáme nic. Tak se ptám, v jakém to je stadiu a kdy nám budou tyto novely předloženy.
Také děkuji. A nyní bych prosil poslance Jakuba Michálka, který by měl interpelovat ministra Brabce, který je nepřítomen, ve věci zastoupení opozice v uhelné komisi. Nicméně pana poslance zde nevidím. Takže to vypadá, že budeme muset pokračovat dál.
Vážený pane ministře kultury Lubomíre Zaorálku, dovolte mi vás interpelovat ve věci českokrumlovského otáčivého hlediště. Proto se vás jako nového ministra kultury ptám, jak bude resort kultury pod vaším vedením situaci v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm řešit. Kdo zaplatí novou točnu, která sice patří městu České Budějovice, ale stojí na pozemcích patřících českému státu, a které spravuje Národní památkový ústav?
Prosím pana ministra o odpověď.
A druhá věc je, že by se v té barokní zahradě mělo hrát divadlo. Že by se tam prostě to divadlo hrát mělo, protože vím, že to je taková veřejná věc, která je populární, má podporu a je to něco, co kdyby nebylo, tak by to bylo špatně. A teď vlastně mezi tím je hledání nějakého řešení. Při té příležitosti se budu snažit setkat i s dalšími. Vím, že by se mělo hrát divadlo.
Také děkuji a znovu upozorňuji na to, že bych byl rád, abychom dodržovali čas vyměřený na položení interpelace. V souladu s jednacím řádem bude odpovězeno písemně.
Pane předsedající, děkuji. Omlouvám se, to bylo zlehčení situace. Myslím, že také tady ve Sněmovně to při řadě debat o výkonnosti Ministerstva práce a sociálních věcí bylo diskutováno. A tato firma se v březnu obracela na antimonopolní úřad, ten rozhodnutí zrušil a nařídil ho přezkoumat. Paní ministryně, moje otázky jsou tři. Proč jste nepodali rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu? Tedy jak budete konat. Děkuji za pozornost.
Přesně, pane poslanče, přesně jak jste řekl, tak jste vykonal.
Za Českou poštu jsem se vždycky bila, šlo mi o to, aby její služby byly dostupné na celém území republiky, aby venkov o ně nezůstal ochuzen. A když hovořím o ochuzení o služby v souvislosti s Českou poštou, v poslední době se to bohužel mění v ironii. Těch stížností, co jsme se na její adresu dozvěděli, je mnoho. A to se paradoxně dotace, kterou ze státního rozpočtu dostává, postupně navyšuje a přiznávám se, že jsem pro toto navýšení hlasovala. Klasický příklad. Balíček si pak lidé, kteří na doručení balíku do ruky čekali ve svém domově, musí vyzvednout na nejbližší pobočce, ačkoliv si zaplatili za službu dodání do vlastních rukou. Takovýchto případů znám mnoho a nejen ze svého okolí. Vážený pane ministře, co s tím Ministerstvo vnitra, které je zakladatelem tohoto státního podniku, udělá? Existují nějaké možnosti, jak můžete ovlivnit zlepšení této služby? Děkuji za odpověď.
Ještě jednou se dnes obrátím na paní ministryni práce a sociálních věcí a je to ve věci zavedení karenční doby. Dovolím si připomenout tento příběh, jak se mě osobně dotýká, nebo proč se na něj ptám. Ono to je plus minus několik dnů přesně rok, kdy jsme tento návrh diskutovali na hospodářském výboru. Před pár dny jsem se v médiích dozvěděl článek, před kterým jsme právě varovali na hospodářském výboru, respektive před jehož obsahem jsme varovali. A děje se přesně to, co jsme před rokem předpokládali. Pokud ano, o jakou sumu poklesly příjmy do státní kasy z odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Musím ocenit pana ministra Petříčka, že tady je. Konečně jsem se dočkal přítomného pana ministra. K plánu financování vznesla ministerstva celkem 137 připomínek, které do dnešního dne zůstaly nevypořádány.
Problém je, že tato směrnice jde výrazně dál a zcela jednoznačně navádí k tomu, aby se použila preventivní až preemptivní opatření. To opravdu znamená robotické cenzorní filtry. Protože pak stačí drobná úprava a obrázek není totožný. Takže jistě dojde k porovnávání na základě nějaké procentuální shody.
A jinak se domnívám, pane poslanče, celý tento problém, přece to bylo třeba diskutovat na české půdě ještě dříve než tato fáze, ve které nyní jsme. Já si myslím, že máme evropský výbor, ve kterém bychom se měli o tomhle bavit, dokud třeba ještě ta směrnice není hotová. Takže ta debata je asi komplikovaná, věci nejsou černobílé a můžeme v ní v nějaké podobě pokračovat. Pro mě je dneska těžko představitelné, že bych podporoval, že se utrhneme a teď podpoříme Polsko, když jsme měli možnost se k tomu vyjadřovat dříve.
Děkuji za slovo. Tato situace vzbuzuje existenční obavy nejen o osud subjektů poskytujících služby primární prevence, ale i o další směřování rodinné politiky. Dotační titul byl založen v roce 2005 a jeho cílem byla podpora aktivit na podporu fungující rodiny. Jeho vznik je proto možno považovat za integrální součást opatření vznikající rodinné politiky. Dotační titul umožnil rozvoj služeb primární prevence, kterou v převažující míře vykonávají neziskové organizace. Dotační titul, připomínám, je jediný svého druhu. Výše dotačního titulu ve výši necelých 100 milionů korun se od roku 2011 nezvýšila, a oproti roku 2010 dokonce zaznamenala svůj pokles, a to i přes razantní nárůst mezd a cen. V situaci, kdy dotační titul nebyl valorizován od roku 2012 a kdy má Česká republika jednu z největších rozvodovostí v Evropě, by jeho případné snížení bylo krokem likvidačním, ohrožujícím jednu z priorit vlády i KDU-ČSL a tou je podpora stabilní rodiny. Děkuji za vaši odpověď, na kterou čekají i poskytovatelé těchto služeb v terénu.
Než pozvu dalšího řečníka, tak vás seznámím s omluvenkou.
Respektuji vaši řádnou omluvenku z dnešního jednání a možná jsem o to raději, že se dočkám písemné řádné odpovědi. Ve vašem případě chci hovořit o Fondu zábrany škod, který od roku 2014 prohospodařil přes 3 miliardy korun, v roce 2018 to bylo celých 688 milionů korun. Bohužel sám i z vlastní zkušenosti vidím, že to hospodaření průhledné není. Ale právě co se týká finančních toků pojišťoven, mám velký problém. Mám tady tři otázky. Za druhé se chci zeptat, jak vy osobně hodnotíte stávající zákonnou úpravu tohoto fondu. A za třetí, jestli považujete jeho způsob informování veřejnosti a žadatelů o výsledcích přidělování dotací za dostatečně průhledný. Za sebe říkám, že ne a že budu připraven iniciovat zákonnou změnu. Děkuji.
Prosím.
Děkuji za slovo. Já bych se nepřítomné paní ministryně ráda zeptala, jak promyšlenou má svoji ambiciózní úpravu. Kolika osob se plánovaná úprava dotkne? Jaký konkrétní dopad to bude mít třeba na rodiny s dětmi dnes žijící na ubytovnách? A také, jak se to administrativně zvládne, protože ta zátěž může velmi negativně dopadnout taky na pracovníky úřadů práce. Ptám se proto, že bychom si samozřejmě všichni přáli, aby nějaká státní podpora bydlení šla pouze do bydlení kvalitního.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Už to všichni znáte, já vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení, abychom se odprezentovali. Ještě dodatečně přišly další omluvy. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 10 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. A nyní přistoupíme k jednotlivým interpelacím. Jako první je interpelace na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Paní poslankyně, překážka pro projednání stále trvá a doufejme, že se podaří tuto interpelaci projednat ve variabilním týdnu. Zahajuji rozpravu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás ve věci nedostatečné kapacity mateřských a základních škol především v oblastech v okolí Prahy a jiných velkých měst a žádala jsem vás o informace, jakým způsobem budou dále pokračovat dotační tituly na mateřské a základní školy, a to z toho důvodu, že je zřejmé, že nedostatek kapacit zůstává nadále velkým problémem, a to jak v oblasti mateřských škol, tak v oblasti škol základních. Děkuji vám za odpověď, kde jste mi odpověděl částečně, jednotlivě.